Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Má někdo návrh na další výbor k přikázání? Ano, kolegyně Pěnčíková.
Tak v tom případě samozřejmě navrhuji, aby byl dalším výborem na projednání výbor zemědělský.
Ještě někdo další výbor? Není tomu tak. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh, o kterém budeme hlasovat, je přikázat výboru zemědělskému. Kdo je proti? Konstatuji, že dále byl tento tisk přikázán výboru pro životní prostředí a výboru zemědělskému. V rozpravě nepadl žádný návrh na zkrácení, nebo prodloužení lhůty k projednání, a proto je lhůta k projednání ve výborech 60 dnů. Ještě než budeme pokračovat, konstatuji omluvu paní poslankyně Jany Krutákové z rodinných důvodů ve dnech 12. a 13. 2. na celé jednací dny. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo
Jsem přítomen a připraven. Dnes před vás předstupuji netradičně, nestandardně v úterý v podvečer s volebním bodem, ale vycházím z politické dohody grémia Poslanecké sněmovny, kde na žádost poslaneckého klubu Pirátů byl zařazen tento bod. Je to jednoduché a velmi krátké hlasování. Naplňovali jsme ji tedy v souladu se zákonem před rokem po posledních volbách a jednotlivé kluby v rámci svých politických výsledků mají tedy nárok na kvora v těchto orgánech. Rychle ocituji usnesení volební komise z 15. schůze ze dne 23. ledna. Je to pan Pavel Východský. Tak jak je tato volba vždy prováděna, tedy volbou veřejnou pomocí hlasovacího zařízení, tak toto navrhuje ve svém usnesení i volební komise. A za třetí konstatuje, že zvolenému členu započne jeho funkční období dnem volby. Ještě jednou tedy zopakuji, volební komise v tomto případě navrhuje volbu veřejnou en bloc pomocí hlasovacího zařízení.
Otevírám rozpravu. Vidím pana poslance Martínka, který se hlásí do rozpravy. Ještě vám neudělím slovo a požádám sněmovnu o klid!
Ano, návrh na zemědělský výbor. Paní poslankyně Balcarová vystoupí také s návrhem. Prosím, máte slovo. Slyším požadavek na odhlášení. Odhlásil jsem vás. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Nyní budeme hlasovat o tom, že se tímto návrhem bude zabývat zemědělský výbor. Zahajuji hlasování. Přikázali jsme tento návrh zemědělskému výboru. Dále zde zazněl návrh na přikázání výboru pro životní prostředí. O tom budeme hlasovat nyní. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Tím končím projednávání tohoto bodu. Aha, omlouvám se. Prosím, připomeňte, o čem budeme hlasovat. Já jsem to neměl v poznámkách. Ano, děkuji za upozornění. Kdo je pro. Děkuji paní navrhovatelce, paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu. Ve všech případech jsme v prvém čtení. Těmito sněmovními tisky jsme se zabývali 30. ledna a přerušili jsme sloučenou obecnou rozpravu. U stolku zpravodajů je pan poslanec Roman Kubíček, který je zpravodajem všech tří sněmovních tisků, a je tam zástupce navrhovatele v případě sněmovního tisku 360, což je ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.
Děkuji za slovo.
Dámy a pánové, prosím o klid, ať můžeme vyslechnout paní poslankyni.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych jen stručně komentovala oba návrhy, které se týkají změny kompetencí NKÚ. Jak jsme zaznamenali, tak poslanecký návrh se vztahuje mimo jiné na kraje a statutární města, zatímco vládní návrh rozšiřuje kontroly i na obce s rozšířenou působností. Ze zprávy jsme se dozvěděli, že Legislativní rada vlády nedoporučila tento návrh ke schválení s tím, že měla určité pochybnosti o vhodnosti zařazení právě těch kompetencí, které vláda navrhuje. I přes veškeré tedy nedoporučení Legislativní radou vlády vláda nakonec návrh schválila. Senát zamítl poslední návrh této novely zákona a zároveň doporučil, aby byl předložen nový návrh, s tím ovšem, že dojde zároveň k předložení legislativního návrhu o odstranění duplicit kontrol.
Já se omlouvám, paní poslankyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, vytvořme atmosféru, ve které se navzájem slyšíme. Já už přestávám slyšet, co říká paní poslankyně Kovářová. Prosím, pokračujte.
To se bohužel nestalo, i když vláda měla k dispozici podrobnou analýzu vícečetných kontrol územně samosprávných celků. To je první prosba a první námitka, která je ze strany Starostů a nezávislých. Čili domnívám se, že by bylo dobré, aby došlo k určitému sladění právě toho, co řekla Legislativní rada vlády, co doporučil Senát a co také zaznívá z obcí a měst. Je jasné, že počet kontrol je mimořádně výrazný a že by určitě mělo dojít k odstranění těch duplicit. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Zahradník.
Já vám děkuji. Doufám, že všichni slyšeli, co je zde navrhováno. Je zde navrhováno přerušení bodu, o čemž jako procedurálním návrhu dám bezprostředně hlasovat. Takže kdo je pro přerušení tohoto bodu? Zahajuji hlasování. Tento návrh byl přijat. Otevírám bod číslo
Stručně k odůvodnění. Na základě citovaného zákona by měla Poslanecká sněmovna pověřit orgán Poslanecké sněmovny, který rozhoduje o důvodech zániku nároku na plat a náhrady v případech, kdy není řádně omluvena absence poslance v Poslanecké sněmovně. Historicky to navrhovala paní předsedkyně Němcová, jako předseda Poslanecké sněmovny i současný prezident Miloš Zeman. To na grémiu prošlo jednomyslně, že bychom to změnili na organizační výbor.
Ptám se, kdo má zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, tedy končím všeobecnou rozpravu. A nyní přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou tímto otevírám.
Takže já beru zpět ten návrh původní, jak byl podán, a odkazuji se na ten návrh, jak jsem ho přečetl v úvodním slově, a ten tedy předkládám.
To usnesení tedy zní, že Poslanecká sněmovna pověřuje organizační výbor výkonem této pravomoci. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas, a končím tento bod. Já poprosím pana poslance Petra Dolínka, aby předložený návrh uvedl.
Dobré odpoledne, pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně. Dovolte, abych uvedl tento poměrně jednoduchý materiál, materiál předložený z důvodu přípravy veřejné zakázky na vysoutěžení vozů pro metro D. Ale když to uvedu, není to pouze zákon o metru D, ale je to obecně zákon, který by umožnil na českých dráhách provozovat autonomní provoz kolových vozidel. A musíme si uvědomit, že jsme trošičku zaspali, že vlastně český zákon toto neumožňuje. A doufám, že takto to bude tedy přijato a umožníme rozvoj v tomto segmentu. Po dohodě se zpravodajem bychom to vyřešili tím způsobem, že na výboru bychom navrhli, aby si vládní návrh pozměňovací osvojil výbor, tak aby to zde mohlo být projednáno jako pozměňovací návrh výboru. Doufám, že s tím hospodářský výbor bude souhlasit, pakliže zůstane gesčním. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče, a poprosím pana zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Milana Ferance.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, já jenom doplním předkladatele. To znamená to metro.
Já jsem v žádném ze svých předchozích vystoupeních neříkal, že to dělá celá vláda. Nicméně byl to ministr této vlády a byl to i premiér této vlády, který schválil globální pakt o uprchlictví, čímž otevřel zadní vrátka statisícům a možná milionům nelegálních imigrantů, kteří budou lhát o své skutečné situaci. Zaznělo tady od kolegy Bžocha taky jedno docela zásadní sdělení. Ano, my musíme být v souladu s evropským právem - ne s evropským, ale s právem EU. A to je zásadní problém. Protože právo EU je v mnohém nadřazeno našemu národnímu právu a my chceme, aby o tom lidé věděli, že spoustu zákonů přijímáme jenom proto, protože je přijímat musíme, protože přišly z Bruselu, protože přišly z Evropské unie. Takže o tom tady vedeme tuto debatu.
Já bych se snažil možná trošku jako pedagog objasnit, o čem tady vedeme spor. Já jsem byl včera na pivu s jedním poslancem hnutí ANO. Ten mi vykládal takovou hezkou historku, tak já se vám o tom zmíním. Já třeba poměrně často kritizuji pana premiéra a školskou politiku vlády. Dělám to tady při interpelacích uvnitř České republiky. No a o tom to tady je. To je zhruba všechno a ve třetím čtení se rozhodne v hlasování.
Takže mám tady čtyři faktické poznámky. První je pan poslanec Radek Koten, dále v pořadí Zdeněk Ondráček, Jan Lipavský a Roman Onderka.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Takže já bych si skutečně velice rád počkal na rozhodnutí Ústavního soudu.
Ale stejně to prostě bude tak, že rozhodneme my ve třetím čtení hlasováním. Ale stejně teď tady ve druhém čtení to, kolegové a kolegyně, nevyřešíme.
Děkuji.
Dámy a pánové, prostřednictvím pana předsedajícího. Snad nezkazím panu poslanci Klausovi víkend, když mu sdělím, že i on je Evropan.
Pan poslanec Jan Bartošek. A poprosím o klid v sále.
Ale k tomu, co říkal pan předseda Koten, vaším prostřednictvím, a pro všechny ostatní. My jsme na výbor dostali materiál. Není potřeba nás mistrovat, co tam bylo, nebylo napsáno. Já to odcituji: K tomuto pozměňujícímu návrhu Ministerstvo vnitra dalo negativní stanovisko - a píše: návrh je v rozporu s ústavním pořádkem. Ne mohl by být, nebo uvidíme, nebo počkáme na přezkum. Ten návrh je v rozporu s ústavním pořádkem. Tady se není o čem bavit. Tady je to jasně definováno. Dělejte, co máte, nezatěžujte ústavní soudy a respektujte právníky, kteří v této oblasti mají mnohem větší erudici než vy.
Poslední faktická - no už není poslední.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A zároveň i vaším prostřednictvím děkuji kolegu Klausovi za didaktickou vsuvku. Tady to není o nějakém sporu evropanství, nebo češství, moraváctví, nebo slezáctví. V tomhle případě cizincům, kteří nejsou občany České republiky ani občany EU. Oproti tvrzení uvedenému v odůvodnění naprostá většina osob využívajících právní pomoc v rámci projektu návratového poradenství Ministerstva vnitra tak činí z důvodů, které se nijak netýkají utajovaných skutečností. Na výboru pro bezpečnost neústavnost návrhu konstatoval i ministr vnitra Jan Hamáček. Stanovisko Ministerstva vnitra k návrhu je proto negativní. Děkuji za pozornost.
Já bych chtěl říct, že opravdu netuším, protože nejsem ústavní právník, nakolik pan Kopřiva má nebo nemá pravdu. Protože potom se dostaneme do situace, v jaké jsou v Německu, ve Francii, v Anglii, v Holandsku, v Itálii, že člověk, který se k nám dostane, nebude prakticky vypověditelný nebo navrátitelný, protože lidé jako pan Kopřiva nebo pan Hamáček mu poskytnou veškerou možnou právní ochranu k tomu, aby tady prostě zůstali na věky věků amen.
Prosím, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Takže to pouze k tomu. A předpokládám, že nikdo z nás tady není ústavní právník a odborník na ústavní právo, takže já bych si velice rád počkal na to, až tedy rozhodne Ústavní soud. A do té doby si myslím, že je to v pořádku, že budeme mít nástroj na to, abychom byli schopni vůbec lidi, kteří tady nemají co dělat, jsou tu ilegálně, tak abychom je mohli dostat z naší republiky.
Děkuji. Pan ministr Hamáček s faktickou poznámkou.
Já samozřejmě nechci předjímat hlasování ve třetím čtení. Ale musím reagovat na vystoupení pana poslance Volného. Já jsem se tady dozvěděl, že chystám pravděpodobně zatčení svého italského kolegy, protože jste, předpokládám, mluvil o ministrovi vnitra Salvinim. A to si myslím, že je věc, která by neměla zůstat bez odezvy. Protože já si myslím, že takovéto věci by na půdě české Poslanecké sněmovny neměly zaznívat.
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom chtěl vyvrátit tu lež, která tady zazněla, že by snad můj pozměňovací návrh reagující na ten neústavní návrh pana poslance Kotena byl z pera nějakých nevládních organizací. Je pravda, že já i my Piráti konzultujeme své návrhy s akademiky a s vládními i nevládními organizacemi. Možná bych ještě jenom dodal to, že opravdu Listina základních práv a svobod a Ústava České republiky je pro mě tak trochu doktrína. Takže já hodlám tu Ústavu zachovávat a bránit ji před útoky.
Děkuji. Než dám slovo panu poslanci Janu Lipavskému, přečtu omluvu. Pan poslanec Marek Výborný se omlouvá dnes od 9.30 do 10 hodin z pracovních důvodů. Prosím, pan poslanec Lipavský s faktickou poznámkou a poprosím Poslaneckou sněmovnu opět - opět poprosím o klid.
Naším úkolem zde v Poslanecké sněmovně je ochraňovat ústavní pořádek a součástí ústavního pořádku je i Listina základních práv a svobod. A pokud jsou zde takové návrhy, které ji porušují, tak naší povinností je ty návrhy odmítnout.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Od toho je totiž druhé čtení. A toto si vyslechneme ve třetím čtení, až budeme rozhodovat. Stejně nic jiného nepřijde, než že budeme rozhodovat hlasováním jako plénum.
Pan poslanec Lubomír Volný s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Koten, pan poslanec Holík a pan poslanec Lipavský.
Ještě jednou. V podstatě se jedná o jednu věc. Já jsem byl zvolen občany České republiky, a proto hájím zájmy České republiky. Jestli chce někdo hájit zájmy občanů jiné země, tak ať se vzdá mandátu, jde tam kandidovat, nechá se zvolit a potom může hájit jejich zájmy.
Ano, v této Sněmovně bychom měli opravdu hájit zájmy občanů.
Prosím.
Samozřejmě je naprosto legitimní tyto pozměňovací návrhy zde debatovat, vyjadřovat se k nim a tak dále.
Nicméně pro to hlasování bychom měli mít náležité podklady. Jenže v zájmu českých občanů je také to, abychom přijímali legislativu, která nebude smetena Ústavním soudem.
My se to snažíme vyřešit, ale musíme postupovat v rámci zákonů a Ústavy. A naší prioritou je právě návratová politika. Ne, nechceme. Ale musíme postupovat v rámci zákonů a v rámci Ústavy.
Děkuji. Faktické poznámky.
Děkuji za slovo. To jen tak na okraj. To znamená i Ústavu České republiky. A jak se tady někteří kolegové tak jako pohrdavě vyjadřují o Blízkém východě a o Africe, tak já bych to skutečně taky nerad dotáhl do bodu, že tady budeme třeba zpochybňovat rozhodnutí Ústavního soudu. Jenomže jak jsem říkal, tak Ústavní soud přesně takový pozměňovací návrh už v minulosti zamítl s tím, že je protiústavní.